Táži se, zda mám nechat hlasovat odděleně, to znamená o prvním bodu, druhém bodu a třetím bodu samostatně. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Dále zde mám návrh od pana kolegy Farského, aby byl zítra jako druhý bod zařazen tisk číslo 42 - registr smluv. Hlásí se pan předseda Stanjura. Máte slovo.
Návrh byl jasný. A teď úplně přesně nevím, o čem hlasujeme.
Máte pravdu. Máme tři pevně zařazené body. To znamená, budeme hlasovat o tom, že to bude čtvrtý pevně zařazený bod.
Vážený pane předsedající, nejsem zdatný v procedurách, ale myslím, že jedno z právních pravidel říká, že lex posterior derogat priori, což znamená, že když teď odhlasujeme, že je to druhý bod, tak to bude druhý bod a všechny ostatní odsouvá.
Sněmovna je v tomto suverén. Každopádně jestliže se v tomto případě Sněmovna rozhodne, že chce tento bod na zítra zařadit jako pevně zařazený bod, dám o tom hlasovat. Zítra druhý bod. Já jsem říkal: Zítra druhý pevně zařazený bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Máte slovo. V případě, že to nebudete respektovat, budu nucen přerušit tuto schůzi, než se uklidníte. Prosím, mluvte.
Jenom bych vám řekl stručně, připomněl, co je obsahem této dohody. Takže já doufám, že to tady dnes budeme schopni odhlasovat.
A věřte mně, obce to nemají lehké, zejména s byrokratickou zátěží. Dnes můžeme udělat něco konkrétního, a to největšího, co těm obcím skutečně pomůže. Prosím, udělejme to.
Pane poslanče, jenom jsem povinna vás upozornit, že ve 12.45 máme pevně naplánovaný volební bod, tak se omlouvám dopředu případně, že vás přeruším.
Tak to je jako před tím druhým servisem. Buď to dám, nebo ne. Děkuji za upozornění. Přesto mi dovolte, abych požádal, kdyby ta argumentace, která tady probíhá, měla nějakou logiku. Ta logika spočívá podle mého názoru v argumentu předkladatele, že nedělá v podstatě nic jiného, než že on říká: vracím lidem to, co jim Kalousek sebral. Tam totiž musíme začít.
Paní poslankyně v levé části sálu, poprosím, abyste se ztišily, protože je vás velice slyšet při vašem hovoru.
Co slyšet, ale já vás nepřekřičím. Abychom vykompenzovali tento výpadek příjmů do státního rozpočtu, udělali jsme ten velmi nepopulární, leč podle nás nezbytný krok, zvýšení DPH. To byla logika té operace. Oni především chtějí platit co nejmenší daně. Podívejte se na firmy pana ministra financí. Ty sice hodně vydělávají, ale skoro nic neplatí. Pokud to udělat nechcete, což jste řekli, že udělat nechcete, a proto jste to přechodné období -
Přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se nyní věnovat projednávání bodu číslo Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Připomínám, že rozprava byla ukončena a proběhlo hlasování o rezignaci poslance Marka Černocha na členství ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Poté byl bod přerušen a odročen do další schůze Poslanecké sněmovny, usnesení číslo 745 z 27. schůze Poslanecké sněmovny. Volební komise připravila příslušné podklady a já předávám slovo předsedovi této komise panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, aby celou záležitost uvedl.
Paní předsedající, děkuji za předání slova. V úvodním slovu k tomuto bodu ze strany paní předsedající jste byli informováni, jaká je rekapitulace, takže já se nebudu opakovat. I z toho důvodu jsme museli volební komisi rychle svolat ještě včera, abychom tento bod mohli projednat dneska. Tím předcházím otázkám, které asi budou za malou chvíli v rozpravě kladeny.
Chci být správně pochopen. Jednoznačně říkám, že Ukrajina potřebuje kvalifikovanou pomoc včetně pomoci ekonomické ohromného rozsahu. Potřebuje ale také jasně stanovené limity, které postupně omezí a potlačí moc korupčních mafií a fašizujících tendencí. To vše jsou důvody, dámy a pánové, proč jako poslanec českého Parlamentu přidružení rozvrácené Ukrajiny k Evropské unii zatím nepodpořím.
Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Dovolte mi pouze poznámku. Jeden z nich se evidentně zbláznil.
Nyní pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou, připraví se pan ministr Herman s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem totiž podobný projev, který předtím byl vysloven, slyšel ze školního rozhlasu v roce 1952 a 1953 , kdy jsme to museli povinně poslouchat. A jestli tady mám vyjádřit nějaké zklamání z toho, co se stalo po roce 1989, je to, že ve jménu demokracie musíme tohle poslouchat.
Mám zde několik faktických poznámek, dostanete slovo. Nyní tedy pan ministr Herman, po něm pan místopředseda Gazdík. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nemohu nazvat to, co jsme zde slyšeli před chvilkou, jinak než bizard. Když tento člověk se teď tady dovolává papeže Františka, tak to je skutečně bizard.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, je to procedurální návrh, já o něm dám hlasovat. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili do systému svými kartami. A přečtu ještě omluvu, která ke mně dorazila. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh na přerušení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat faktickými poznámkami, které zde mám.
Držím se zásady, že neposuzuji určité výroky podle toho, kdo je říká, ale co říká. A tak jsem si dovolil připomenout třeba Václava Klause nebo papeže Františka. Příště určitě budu citovat Miroslava Kalouska, pokud řekne něco, co stojí za to, aby bylo citováno. A musím konstatovat, že jsem reagoval tím, že jsem napsal knihu Hradba vzdoru. A hlavním aktérům, kteří tyto invektivy dnes tady uplatňovali, ji osobně předám na příští jednání schůze. Koneckonců každý z nás máme své zkušenosti se sdělovacími prostředky.
Další s faktickou poznámkou je pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.
Pokud se dobře dívám, je to údajně vládní priorita - ani jeden předseda vládní politické strany to neposlouchá. Všichni předsedové opozičních politických stran jsou tady, poslouchají to. Říkám, jejich předseda není poslancem. Kde je premiér, kde je jeden vicepremiér, kde je druhý vicepremiér, kde jsou všichni předsedové koaličních politických stran?
To, že tady není ani jeden předseda koaliční strany, je prostě ostuda. A kdyby to bylo opovrhování Poslaneckou sněmovnou, tak na to jsme už zvyklí od těchto pánů, ale tohle je prostě opovrhování tímto tématem. My tady velmi loajálně, protože vám chceme pomoct, protože chápeme, že vy jste tak úžasná koalice, že byste tu většinu dohromady nedali, tak vám svými opozičními hlasy chceme pomoct ke schválení této smlouvy. A jednomu jedinému předsedovi vaší strany nestojíme za to, aby tady s námi byl do té půlnoci. Vyřiďte jim prosím mé osobní opovrhování.
Asociační dohoda sama o sobě není přece pro Ukrajinu zárukou provedení žádných zásadních sociálních a ekonomických reforem, reforem soudního nebo justičního systému a důsledných protikorupčních opatření. Není jejich zárukou, ale může být významným stabilizačním rámcem. Tento vývoj by významně prohloubil krizi způsobenou masivním uprchlickým přílivem z Blízkého východu a severní Afriky. Ukrajina také dlouhodobě patří mezi prioritní země české exportní strategie. Kdybych to měl shrnout, tak asociační dohoda - a to už tu bylo aspoň naznačeno - v žádném případě neznamená členství Ukrajiny v Evropské unii, ale ani neplní za Ukrajinu žádné v uvozovkách domácí úkoly, které Ukrajina má. Pro ty reformy musí Ukrajina najít sílu a podporu především doma. Dohoda o přidružení ale může významně pomoci, může být jednou z motivací a může být jakousi pomocnou rukou, kterou podáváme. A kdo z vás nechce házet Ukrajině klacky pod nohy, chce jí dát šanci, tak dnes hlasujte pro asociační dohodu.
To byl pan předseda Petr Fiala. Pokračujeme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V úvodu svého vystoupení bych chtěl možná mírně poopravit věc, která tady zaznívá. Opakuji, od roku 1998 mohla Ukrajina činit kroky, které by ji přiblížily Evropské unii a standardům, které my vyžadujeme a které asociační dohoda má v kodexu napsány. Asociační dohoda, která v roce 2008 v Paříži byla navržena jako vhodný - a jak se píše, nová generace dohod - jako vhodný nástroj posunu Evropské unie víc na východ, proto se taky hovoří o Východním partnerství, umožní Evropské unii proniknout na trhy, které doposud, řekněme, byly v jiném geopolitickém zájmu. V roce 2008 byla zahájena jednání mezi Ukrajinou a Evropskou unií. V té nové komplexní ambiciózní dohodě, jak se píše o těchto asociačních dohodách zvaných Východní partnerství, se píše: Včetně vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Tady upozorňuju na tu dynamiku vztahů, které bohužel Ukrajina dle mého názoru vůči Evropské unii neplní. Určitě se na té přípravě také podílela a minimálně o ní byla informována od svého, jak se tady tvrdí, spolupracovníka. A to si myslím, že tady nikdo nepopře. To, co vydáváme za celou ukrajinskou revoluci, byl opravdu ozbrojený boj. A dodnes Ukrajina dluží vysvětlení světu, kdo proti komu a jak bojoval, kdo první začal střílet, kdo vyzbrojoval oddíly a bojovníky, kteří tam bojovali. Komise se domnívá, že bylo dosaženo cílů, které stanovila Rada ve směrnici pro jednání, a že návrh dohody pro Unii je přijatelný. Chci zdůraznit, že dohoda poskytuje zvláštní pozornost právnímu státu a posílení soudních orgánů a postupů. Toto jsou základy evropského práva. O to zajímavější by asi bylo, protože tato dohoda samozřejmě má i své prvky vyhodnocovací - dohoda obsahuje aktualizovaný institucionální rámec zahrnující spolupráci a fórum pro dialog od nejvyšší úrovně až po odborné podvýbory. Předpokládám, že Evropská unie má založeny tyto podvýbory, které vyhodnocují pravidelně fungování a přípravu komplexního státu, který žádá o asociaci.
Vždycky jste to zamítli. Takže nechám to na vás, vy máte většinu. Proč ne.
Chápu, že ten program je nabitý. Předpokládám tedy, že ho po dohodě s panem ministrem Babišem budeme uplatňovat na té, jak se říká, mimořádné schůzi, která bude za 14 dní.
Já vám děkuji, poznamenal jsem si to.
Ale to, co tady dneska předvádíte... Děkuji za pozornost.
Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Černoch. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, v tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu programu. Přivolám kolegy z předsálí, abychom mohli hlasovat. Kdo je proti návrhu? Registruji vaši námitku, že vám nefunguje hlasovací zařízení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Opět vás odhlásím a požádám vás znovu o přihlášení. Ještě někdo registruje problém s hlasovacím zařízením? Kdo je proti tomuto návrhu?
Připraví se pan poslanec Stanjura. Všechno faktické poznámky. Pan poslanec Stanjura stahuje.
Jak vypadají komunikace například ve středních Čechách a v jiných krajích, to ví asi každý.
Eviduji zde poslední faktickou poznámku pana poslance Plzáka.
Děkuji, paní předsedající, budu stručný. Já se s vámi jenom krátce podělím o jednu zkušenost, jak se s těmi dotacemi zachází. Možná vy, co se zabýváte kopanou, tak to třeba víte.
Poté se připraví pan poslanec Kalousek.
Ale vrátím se k zákonu, který teď projednáváme, o rozpočtovém určení daní. A je to krajská komunikace, silnice 2. třídy. Takže kraje bezesporu ty peníze potřebují. Ale ta zásadní premisa, o kterou se tady všichni ministři financí snaží, je, že veřejné rozpočty spolu mají dýchat. Bohužel, milé kolegyně a milí kolegové, dovoluji si tvrdit, pokud dnes nebude schválen žádný z pozměňovacích návrhů, které navyšují prostředky pro rozpočtové určení daní jak pro kraje, tak pro obce, tak tato skutečnost už nebude platit. Proto vás prosím, zvažte ty pozměňovací návrhy, kde se zvyšují příjmy obcí. Dosáhneme tím toho, že budou veřejné rozpočty spolu skutečně dýchat a zlepší se tím výrazně stav života v této zemi. Je to velký paradox, protože právě obce hospodaří lépe. A tato vláda se hlásila k protikorupčním opatřením. U ministerstva už si to bohužel představit dovedu a bohužel, jak vidíme v mnoha kauzách za poslední léta, tak se to děje. Já věřím, že je lepší ty prostředky dávat tam, kde k těm lidem plynou co nejdříve, kdy zvýší životní úroveň a nebudou rozdělovány netransparentně a korupčně. Další důvod, proč bychom ten návrh měli podpořit, je to, že procentní podíl na sdílených daních se u obcí snížil v době, kdy jsme se tady snažili o nějakou důchodovou reformu. Vaše vláda důchodovou reformu ruší. Já jsem se tady ptal při důchodové reformě, jak bude důchodově sanována moje generace. Možná tuto konzervativní ideu "spokojená rodina - spokojená obec, až pak teprve stát" mnozí z vás nesdílejí, ale já si myslím, že to fungovalo staletí a bude to fungovat i dál.
Vyhovovat taková barbarská a v důsledcích kriminální politika nemůže nikomu rozumnému pomoci. Je nutné to jasně říci a je nutné nahlas připomínat, že taková politika, pokud ji nezastavíme, zavede Evropu i svět do pekel. Máme souhlasit s přidružením Ukrajiny bez toho, aby ukrajinská vláda a stát garantovaly alespoň minimální civilizační standardy, bez toho, aby vláda Ukrajiny skoncovala s oslavami banderovců a otevřenými projevy fašismu, bez toho, aby vláda Ukrajiny garantovala svobodnou soutěž politických stran a právní ochranu základních lidských práv včetně práva na politické přesvědčení a práva bez vydírání a bez nátlaku svobodně volit. Ponížení ekonomicky rozvráceného státu tolerujícího fašistické tendence a násilí, státu, kde nedemokratickým způsobem vládnou korupční mafie, hrozí nedozírnými důsledky. Ukrajina se v důsledku expanze Severoatlantické aliance, ingerence Spojených států a neschopnosti Evropské unie může stát zdrojem ještě větší nestability a ještě větším bezpečnostním rizikem pro Evropu a Evropskou unii, než tomu bylo a je až dosud. Pokud by česká vláda projevila alespoň základní odpovědnost k občanům, musela by jednat ve věci návrhu na přidružení velmi obezřetně, musela by zaujmout stanovisko, že bez vyřešení vnitřního konfliktu a bez alespoň základních kroků ke stabilizaci politické a ekonomické nelze Ukrajinu přičleňovat k Evropské unii. Evropská unie se dnes chová neodpovědně a stále mlží nejen v případě rozvrácené, korupcí a mafiemi ovládané Ukrajiny. Stejně tak Evropská unie a její dominantní velmoci mlží stále i k tomu, jak se vyrovnat se statisícovými vlnami imigrantů, když nyní přicházejí do Evropy zvenčí. Na těch nejvyšších úrovních evropské politiky stále ještě nikdo nenašel odvahu pojmenovat zcela otevřeně skutečné příčiny a hledat dlouhodobá východiska. Nikdo z těch, kdo rozhodují o unijní politice, a ostatně ani česká vláda, nechce veřejně a ve všech souvislostech přiznat, že příčinou imigračních vln Iráčanů, kosovských Albánců, Syřanů a dokonce i Afghánců je agrese Spojených států a expanze Severoatlantické aliance, která vedle ekonomického drancování chudých a slabých zemí cestou údajně rychlých vítězných válek, okupací a zvenčí provokovaných a zbraněmi a penězi podporovaných převratů zakládá na humanitární katastrofy nedozírného rozsahu. Připomínám, že zatímco na válku a udržování okupačních vojsk v Afghánistánu byly Spojené státy ochotny vynakládat až 100 miliard dolarů ročně, na humanitární a rozvojovou pomoc jen svým způsobem směšný zlomek dvou tří miliard dolarů. Žádnou účinnou pomoc za celé čtvrtstoletí Ukrajina od Unie nedostala. Proto je ve stavu nynější krize. Dnešní úvahy a pokyny z Bruselu a Berlína tak pouze přerozdělovat statisíce uprchlíků z Iráku, Sýrie, Kosova, Libye a Afghánistánu pomocí kvót jsou nepochopením vážnosti situace a projevem neschopnosti. Koneckonců, i papež František o tom mimořádně zasvěceně v posledních dnech hovořil. Postoj Evropské unie, NATO a Spojených států k Ukrajině je nyní obdobným projevem neschopnosti. Za této nekvalifikované unijní politiky a za nynější situace asociačního gesta mohou znamenat prohloubení problémů s mafiánskými korupčními klany, s fašizujícími prvky na Ukrajině.
Že se o své politice nemusíme chodit radit na žádné velvyslanectví, že nám žádný velvyslanec nekecá s odpuštěním do toho, co máme a co nemáme nebo co můžeme a co nemůžeme udělat. Naše ekonomika je ekonomika exportní. A i export do Ruska či kamkoliv jinam je docela významnou součástí zlepšování ekonomické situace našich občanů a firem.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Ondráček a po něm pan poslanec Mirek Kalousek. Nyní tedy pan poslanec Ondráček. Máte slovo.
Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu kolegovi Kalouskovi, že pokud jdu na nějakou ambasádu z pozice toho, že jsem ve skupině přátel, tak po každé té návštěvě napíšu tu klasickou standardní hlášenku, že jsem na takové vízové ambasádě byl a odešlu to na Národní bezpečnostní úřad. Takže já se tam nemusím jezdit školit, nemusím nikomu strkat hlavu do zadnice. To možná děláte vy, kam se jezdíte školit.
Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího, vážím si toho, soudruzi, že zdůrazňujete, že opravdu nejste ničí agenti a že píšete ty hlášenky. Myslím si, že byste si za to zasloužili nějaká krycí jména. Kdyby se vám líbilo třeba Bureš, tak upozorňuji, že to už je obsazené. Nebo kdybyste třeba chtěli Falmer, tak to už je taky obsazené. Ale na nějaké jiné určitě přijdete a myslím, že nějaké si určitě zasloužíte.